Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Budu reagovat na vystoupení pana kolegy Zahradníka.
Děkuji panu zpravodaji. Neeviduji návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení tohoto zákona. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh kromě výboru pro životní prostředí? Kde je proti? O tomto návrhu dávám hlasovat. Kdo je pro, aby byla lhůta zkrácena o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů.
Tak byl rychlejší než já. Přesto jsem rád, že jsem mohl takto podtrhnout návrh koaličních klubů.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi.
Pak si dovolím druhý bod - rád bych požádal o zařazení úplně nového bodu na pořad schůze, a to je Návrh na volbu člena NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu. Dovolím si využít prostoru tady u mikrofonu. To je informace pro předsedy klubů. Ta nová lhůta je do úterý 6. května do 14 hodin na sekretariátu volební komise.
Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Hlásí se někdo ke zpochybnění hlasování? Jestli by někdo z poslanců mohl vyjádřit námitku na mikrofon. Pane ministře, prosím, jestli můžete vyjádřit námitku.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vyjadřuji námitku z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení.
O této námitce dám hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce pana ministra kultury. Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Omlouvám se za mírnou komplikaci. Dovoluji si předložit návrh na zařazení pevného bodu, a to na dnes po pevně zařazených bodech.
Ano, je to jenom návrh, nebyla to rozprava. Nicméně tento návrh eviduji. Děkuji panu předsedovi. Ano, asi mám, nikdo neprotestuje. Zahajuji hlasování o těchto dvou bodech a jejich pevném zařazení zítra jako první dva body po obědě. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat. Dále paní poslankyně Černochová navrhuje zařadit bod s názvem Stanovisko premiéra k situaci ve Vězeňské službě, a to pevně na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?
Pokud jde o navrhované doplnění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, pak Ministerstvo spravedlnosti navrhuje pouze minimalistické doplnění, neboť máme již připravenou novelu, která je komplexní a mění úplně celý mechanismus a která výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, z nichž je možné vyvozovat vůči právnické osobě trestní odpovědnost. Vždycky zde bude sazba dva roky. Za další. To bylo velmi nepřesné vyjádření.
Ještě než přikročíme k dalšímu projednávání, mám tady omluvy. Dnes od 15 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Jana Chvojku.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nicméně já některé věci zopakuji. Zabýval se jím velmi podrobně. Na to, jak to vypadalo jako taková nevinná norma, bych skoro řekl až moc. Doporučuje, aby k návrhu zákona přijala některé změny a doplňky. Za třetí pověřila předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny - ÚPV. Já bych ji zde jenom osvětlil. To neprošlo. Bylo zde přislíbeno, že pokud se to bude projednávat v tomto tisku na půdě ÚPV, že to projde.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho programu je Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky. Poprosím tedy paní ministryni i pana zpravodaje, aby se vrátili zpátky ke stolku. Nehlásil se dostatečně agresivně. Přihlásil se do podrobné rozpravy.
Děkuji. To bude asi tím, že nejsem zas tak zkušený.
Děkuji panu poslanci. Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nikdo nechce být kontrolován. Ta mu akorát může poklepat na rameno a říci: "Dobře jsi hospodařil." Ano, Senát nám to může v tomto případě vrátit nebo neodhlasovat, ale takovou máme Ústavu. Já už skončím, protože mě to vždycky rozhodí, když se mi někdo směje, protože já jsem sice bývalý humorista, ale už nechci být.
Děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi. Děkuji, paní předsedající. Z pohledu předloženého tisku jde o opak toho, co bylo smyslem jednak původní novely, jednak toho, co bylo smyslem vládního prohlášení vlády Petra Nečase, ale i co je smyslem vládního prohlášení současné vlády. Proto samotný text, který bychom měli projednat předtím, než se budeme zabývat zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu, přece musí být takový, který upevní postavení nezávislého kontrolního úřadu jako nejvyšší kontrolní instituce v České republice. Totiž Ústava České republiky, i když to zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu obsahuje, předpokládala, že činnost kontrolního úřadu bude řídit prezident, viceprezident a kolegium. Ale kolegium je jen na úrovni zákona. V tomto ohledu tedy je jasné, že kontrolní výbor ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje něco, co umožňuje do budoucna rozšířit kontrolní pravomoci právě na ty systémy, které byly nejméně kontrolovány a byly zasaženy také poměrně vysokou mírou korupce. To si myslím, že není předmětem našeho jednání.
Ale rád bych se soustředil na to, kdy bude ten problém konečně vyřešen, a na ty otázky, co jsem tady řekl. A samozřejmě prosím všechny o podporu, protože vím, že mnozí poslanci, nebo někteří mimo hnutí Úsvit, budou hlasovat pro tuto novelu. A prosím, aby nás bylo čím dál víc. A v druhém čtení to klidně pojďme pomalu projednat. To není návrh Úsvitu.
Děkuji panu předsedovi Tomiu Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ne, dobře. Pak dám faktické poznámky - pana kolegy Chvojky a potom bude pan poslanec Tejc a pan poslanec Petr Adam.
Musíme si zvykat. Protože vláda skoro vždycky řekne, že přináší vlastní lepší systémový komplexní návrh. Už jsme o tom mluvili včera, to byl návrh komunistů, dneska je to u vašeho návrhu. Tak to prostě bude.
Děkuji panu předsedovi. Pardon, chtěli jste odhlásit. Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, abychom pevně zařadili na 12. hodinu body 85 a poté bod 86, Zprávu o kontrole výročních finančních zpráv politických stran. Zahájil jsem hlasování 183 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým přihláškám. Faktická připomínka pana poslance Chvojky a poté řádně přihlášení páni poslanci Tejc... Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat v jednání, a to přihlášenými poslanci. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Chtěl bych navázat na projev pana Okamury, který to tady trošku rozjel. V první řadě bych mu chtěl pogratulovat ke včerejšímu rozhodnutí soudu, kdy bylo rozhodnuto, že se nesmí nazývat Pitomiem. To si myslím, že soud rozhodl správně a že jsme všichni byli svědkem toho, že to tak opravdu není.
S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Laudáta.
Nezlobte se na mě. Vy něco říkáte veřejnosti - teď mluvím k poslancům hnutí ANO - a děláte přesný opak. Nechováte se férově. Nezlobte se na mě.
V něm kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.
Ano, pane předsedo.
Ano, děkuji. Přistoupíme k hlasování. Závěrečné slovo pan poslanec nepožaduje. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 130 kolegyň a kolegů, pro 119, proti nikdo. Teď bychom se tedy měli vypořádat s oněmi procedurálními návrhy. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Urbana, který byl rozšířen panem poslancem Podivínským. Pak zde padl návrh na odvolání řídícího.
Děkuji, pane předsedo.
Nyní bychom hlasovali o tom, že jako další bod zařadíme bod Tragické důlní neštěstí v uhelném dole u města Soma v Turecké republice. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 135, pro 122, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Prosím pana poslance Hájka, aby se ujal slova a tento bod nám odůvodnil.
Pamatuji si na rodiny, na pohřby, to znamená veškeré věci, které s tímto souvisí. Pamatuji si na důlní neštěstí 18. října 1990 - výbuch na dole Barbora, kde zahynulo 30 horníků. Každá takováto tragédie, a není to jenom uhelná tragédie, zanechává v srdcích pozůstalých opravdu mnohdy nesmazatelné rány.
Ale přece není možné, aby tímto způsobem se vláda chovala k parlamentu, aby tady nebyl ani premiér, a to už na druhých interpelacích, prosím pěkně. Druhé interpelace a pouze dva ministři z celé vlády? To přece nemůžete myslet vážně, že to je způsobeno nějakými obstrukcemi, když pravidelně v jednacím řádu, který je zákonem, ty čtvrtky jsou určené na interpelace. Tomu by nezabránily žádné obstrukce ani by tomu nijak nepomohly.
Dámy a pánové, já se připojuji k tomu, co tady řekli kolegové zprava, abychom přerušili jednání o těchto bodech a vyčkali, až tady bude ministr. Že se připojuji k tomu, abychom přerušili tento bod a abychom tyto body jednali až za účasti ministrů, to je první poznámka.
To znamená, dokončíme rozpravu a poté budeme dávat hlasovat.
Já mám námitku k tomu, jak to řídíte.
Dobře. To znamená dávám hlasovat o této námitce. Já vám upřesním, o čem budeme hlasovat. Zahajuji toto hlasování. Případně kdo se zdržel? Kdo je proti? Návrh usnesení zní, že projednávání tohoto bodu je přerušeno do té doby, než bude přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve mně po nějakých osmnácti letech, co jsem zde, zanechala slova Miroslava Kalouska dost silný a negativní dojem. Já jsem čekal, že na to přijde nějaká reakce. Nejde o to, jestli máme stejné názory. Máme rozdílné. Neberte mi slovo. Přátelé, ale jestli nebudeme reagovat na to, jak se společnost radikalizuje, jestli neuděláme nějaký distanc, že toto už není naše politika, jestli přehlédneme to, že čas od času někdo napíše "zabte tamtoho nebo zabte jiného", my se tomu budeme usmívat a budeme tomu tleskat, tak to povede k velmi špatným koncům. Já útočím na to, že tady není žádná reakce.
Já se omlouvám, vypínám vám mikrofon. Přestože lidsky s vámi souhlasím a máte k tomu jasné právo se takto vyjádřit, žádám vás, abyste respektoval jednací řád, tak jako všichni poslanci této Poslanecké sněmovny. Přihlaste se s touto poznámkou, až bude otevřen bod, až bude otevřena diskuze. Znovu říkám, můžete vystoupit s procedurálním návrhem, o kterém dáme hlasovat. Zapnu vám mikrofon a předpokládám, že přednesete svůj procedurální návrh.
Já jsem chtěl samozřejmě navrhnout bod, který by zněl Výhrada předsedů poslaneckých klubů k útokům na politiky Parlamentu České republiky.
K předchozímu příspěvku chci říct, že jsem respektoval jednací řád a v případě, že někdo vystupuje v okamžiku, kdy není otevřený bod, musí dopředu inzerovat, že chce předložit procedurální návrh. Nebyla otevřena diskuze.
V podstatě jde o první čtení, jak již bylo řečeno, a já si myslím, že detaily tady pan ministr velmi detailně řekl, takže mně nezbývá nic jiného, než požádat Sněmovnu o přikázání k projednání smlouvy o sociálním zabezpečení výboru pro sociální politiku a zahraničnímu výboru.
Otevírám rozpravu.
To je zcela běžné. To není nic, co jsme si dojednali. Není to tak důležité. Ale dávat to jako něco, co jsme si výhodně sjednali, mi přijde poměrně úsměvné.
Předpokládám, že pan předseda Stanjura dostane odpověď minimálně během projednávání ve výboru, kterému tuto věc přikážeme. Pokud zde není další přihláška do rozpravy, tak ji končím. Není tomu tak. Ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali tento tisk výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já ještě otevřu bod číslo Jednání výboru bylo přerušeno. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Nechám o tom hlasovat. A úplně poslední hlasování bude o vyřazení zbývajících bodů.